Můžeme o tom vést debatu. Na výboru ano.
Protože tady nebylo závěrečné slovo, tak pan ministr znovu otevřel rozpravu svým vystoupením. S přednostním právem se hlásí pan předseda Stanjura.
Krátká poznámka a pak nějaký kompromisní návrh, jak z této situace ven. Těch sedm dnů do příštího pátku opravdu nic neohrozí.
Ano, já to tak chápu. Je to procedurální návrh. Je zde návrh na odhlášení. Všechny jsem vás odhlásil. Zahajuji hlasování. Hlasování číslo 80, přihlášeno 147 poslanců, pro 147, proti nikdo. Konstatuji, že jsme projednání tohoto bodu přerušili do příštího pátku do 9. hodiny. Nyní se vracíme k projednávání bodu číslo Nyní bude následovat třetí čtení, které jsem právě zahájil. Paní ministryně nemá zájem. Takže už jenom zbývá, abych požádal pana zpravodaje pana poslance Jana Bauera, aby nás seznámil s procedurou hlasování.
Pak se k tomu můžeme vyjádřit a pak bychom si ji asi odsouhlasili. Je to tak?
Já myslím, že můžeme postupovat tak, že přečtete ten návrh procedury, všichni to budou poslouchat, a pak o něm rozhodneme hlasováním.
Výborně. F - Jiří Bláha.
Velmi krátce, já jsem si sundala roušku, aby mi bylo rozumět. Takový důležitý zákon jako zákoník práce si to zaslouží.
Jsem tady druhé volební období, v prvním volebním období se nám podařilo prosadit zasloužené předčasné starobní důchody pro horníky. Samozřejmě je vždycky důležité lépe jednou vidět jak stokrát slyšet. To je základní princip tohoto pozměňovacího návrhu, aby ten člověk, který byl třeba propuštěn a vydělával předtím více a šel znovu pracovat a na tom novém místě vydělával méně, aby mu nebyla strhávána z té renty částka, kterou dosahoval na minulém pracovišti. Takže to taky motivuje ty naše spoluobčany, aby mohli pracovat, aby si naplnili ta kritéria, která potřebují pro starobní důchod.
Děkuji, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Bez jejich aktivit by činnost mnohých oddílů nebo sportovních klubů nebyla vůbec možná. Náš pozměňovací návrh nepřináší do zákoníku práce žádný nový mechanismus, žádnou vyšší zátěž pro zaměstnavatele, pouze rozšiřuje možnost si požádat o pracovní volno i pro dobrovolné trenéry, kteří pracují s dětmi a s mládeží, a refundaci pěti dnů pro výkon této činnosti ze strany státu. Proto bych vás poprosil o podporu tohoto našeho pozměňovacího návrhu, zcela jistě se to naší společnosti vrátí na spokojených dětech a mládeži.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, dámy a pánové, zákoník práce, a tady už to zaznělo, je vždycky problém. Ale samozřejmě se nabízí otázka, proč tak učinily, nebo co byl ten kompromis, že tak učinily.
Přerušuji projednávání tohoto bodu a navrhuji, abychom vyřadili veškeré neprojednané body z pořadu této schůze. Ještě zagonguji, kdyby někdo přišel... Takže já zopakuji pro ty, kteří se dostavili až nyní, ten návrh. Navrhuji, abychom vyřadili z pořadu této schůze veškeré neprojednané body, tedy veškeré zbývající. Kdo je proti?
Máte slovo, paní poslankyně.
Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Tak to probíhalo. Tak to bylo. O tom tady hovořil můj předřečník. Ano, v tomto návrhu jsou i věci dobré, které my jako klub TOP 09 podpoříme. Je to například navýšení prostředků na náhrady v případě výkupů, zejména domů, jsou to otázky urychlení vybudování infrastruktury, která podpoří elektromobilitu, a další věci, ale velice se omlouvám, jak i z hlediska procesu nedostatku analýzy toho, jak předchozí nástroje byly využity, tak i z hlediska obsahu nemůžeme zákon jako celek podpořit. Já totiž i z těch diskusí, které byly na hospodářském výboru, mám pocit, že nebyly využity dostatečně, ale hlavně, protože velmi často se jedná opravdu především o ty výkupy, že komunikace s těmi vlastníky není vedena úplně tou nejvhodnější formou, a kdyby stát, respektive instituce, které tak za stát činí, lépe komunikovaly s těmi vlastníky, tak velmi často dojdeme rychleji k dohodě a nebude docházet ke zdržování výstavby zejména té dopravní infrastruktury. Takže ještě jednou, moc prosím, abychom i zpětně dostali analýzy toho, jak byly využity nástroje, které byly přijaty před rokem a půl. A opravdu moc prosím, aby ty investorské organizace lépe komunikovaly s vlastníky, kteří mnohdy už jenom tím, jakou formou za nimi stát přichází s tím, že jim bude omezovat vlastnická práva, se v podstatě lidsky zaseknou a i to často je důvodem, proč máme pozdrženu výstavbu zejména dopravní infrastruktury.
Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, zabýváme se tímto návrhem zákona, aby se nám podařilo alespoň o píď zjednodušit nejrůznější řízení nutná pro klíčové stavby. O to podstatnější je ta norma. A o to podstatnější je, abychom využili příležitost k tomu dlouhodobou zátěž českých správních řízení alespoň trochu zmírnit. Já bych rád představil několik konkrétních změn, které slibují významné zjednodušení stavebních řízení, a to v některých případech i v obecné podobě, nejenom pro liniové stavby, ale i tam, kde je to nutné a kde se to týká nejenom klíčových investorů liniových staveb, ale i tam, kde se to týká třeba drobných stavebníků, protože tam všude nás opravdu tlačí bota v České republice. Odstraňuje ho bez náhrady, protože pokud se v posledních letech objevilo někde významné zatížení celého procesu stavebního řízení, tak je to právě toto nové ustanovení, které uložilo všem stavebníkům, aby si zajistili závazné stanovisko orgánů územního plánování. Nebo napíše, že protože je tam povoleno stavět, tak se tam stavět může. Jenomže problém je v tom, že celá tahle procedura v některých případech trvá pět měsíců. Pět měsíců představuje 150 dnů zdržení celého toho stavebního řízení. Ten návrh neznamená, že by se najednou měla v České republice rozšířit džungle v tom, co se smí nebo nesmí stavět. S tím, že v okamžiku, kdy zároveň hledíme na to, že vznikne digitální technická mapa, která jako jednu vrstvu pochopitelně ponese i územní plán, tak kontrola, i následná, ve všech dalších souvisejících řízeních bude velmi jednoduchá. Pokládám tento návrh za důležitý také proto, abychom dokázali odstranit jeden obrovský hendikep, který jsme v České republice pojmenovali, to jest, kvalita územního plánování. Na kvalitu územního plánování mají největší vliv právě obce s rozšířenou působností, respektive úřady regionálního rozvoje obcí s rozšířenou působností, protože ty jsou nejčastěji pořizovateli územních plánů.
To mě mrzí, že k tomu nedošlo. To si řekněme na rovinu. Všichni máme dobré úmysly, každý trochu jiné, a výsledek může být děsivý. Děsivý koktejl, který prostě nakonec skončí katastrofou. Takže já bych poprosil ctěné kolegyně a kolegy tady na plénu Sněmovny, aby zvažovali, co dneska podpoří, jak se zachovají. Myslím si, že je to potřeba připravit lépe. To je potřeba si říct. Hlasujme s rozumem, ať ten výsledek stojí za to.
Je to zhruba dva roky, kdy jsme schvalovali poslední významnou novelu tohoto návrhu zákona, a byly stejné titulky v médiích, jako vidím v těchto dnech: Poslanci schválili návrh zákona, který výrazným způsobem urychlí výstavbu infrastruktury. Nejen dopravní, jak říkal Ivan Adamec. A já vám řeknu, co mi na tom návrhu zákona chybí nejvíce. Ivan Adamec popisoval složitě vzniklý kompromis s tou přílohou, ve které byly vyjmenované stavby, na které se měla aplikovat ta minulá novela. Máme dva roky, to znamená, to už je období, za které se dá hodnotit, zda ta novela něčemu pomohla, nebo nepomohla. My to nevíme. My to nevíme, a znovu naslepo, a neříkám, že špatně, ale znova naslepo slibujeme veřejnosti, že tentokrát to vyjde a tentokrát to urychlíme. Možná se někdo zdržel, ale ta podpora byla opravdu široká. A zavedli jsme poměrně nové věci. S jakým výsledkem? Urychlilo to, nebo neurychlilo? To není kritika toho institutu, ale my nevíme, jestli pomohl. Pak jsme byli moc rádi, když Sněmovna přijala náš návrh, který byl průlomový ve stavebním řízení. My nevíme, kolikrát byla použita. Nemáme tu statistiku. Anebo mohlo být zhodnocení, že nepomohl, ale neuškodil, anebo že uškodil, nebo že se vůbec nepoužívá. Já prostě nevím. To znamená, mezi tím je rozhodnutí a především dikce souhlasu. Ale už ten seznam rozšiřujeme a vedeme ohromný souboj, jestli tam přihodíme tohle nebo tohle. Když máte 50 priorit nebo 30 priorit, co je vlastně prioritní? Opět nemám žádnou informaci, jak se to projevilo například na kvalitě těch rozhodnutí, na počtu úspěšných odvolání; neúspěšná - to je jiná věc. Ale i to byl posun správným směrem, a opět nevíme. Takže z těch čtyř základních věcí, které podle mě měly být přílohou nebo doplňujícím materiálem v novém návrhu zákona, jsme se nedozvěděli nic. Vláda to vyřešila politicky, já tomu rozumím, to se tak někdy stává, nijak proti tomu neprotestuji, beru na vědomí. Ale co to říká o té kvalitě návrhu, když sami vládní úředníci a lidé, kteří pracují pro vládu, to opravdu nemilosrdně strhají od začátku do konce? A pokud se vám to nezdá, tak já si to klidně vytisknu a budu vám citovat ze stanoviska Legislativní rady vlády. Záleží podle toho, které pozměňovací návrhy získají podporu a které ne. Tomu všemu rozumím, neberte to jako osobní kritiku nebo osobní útok. Ale nemůžeme tak základní věci měnit naslepo v dobré víře. Bylo by to skvělé, kdyby to tak bylo, to nijak nezpochybňuji. Ale nevím, kde se bere ta politická proklamace, že to zrychlí přípravu a výstavbu o třetinu. Já si to vůbec nemyslím. A budeme o infrastruktuře určitě mluvit v úterý, když budeme projednávat novelu státního rozpočtu, kde budeme mluvit podrobněji. To není typický politický dokument, o kterém svádíme opravdu politickou bitvu. I ta minulá novela i tato novela v zásadě supluje práci Ministerstva pro místní rozvoj. Řešíme speciální zákon, nemáme vyřešený obecný zákon. Byli jsme součástí koaličních vlád. Ale v tomto případě to neplatí. Jedno politické hnutí má sedm let v gesci všechny klíčové rezorty, které jsou potřeba pro změnu pravidel, která by pomohla urychlení dopravní infrastruktury. Pak se občas udělá personální výměna, jako by se zapomnělo, přichází nový člověk a říká - teď už to bude, teď jsme to napsali my a teď už to posype. Pak se vymění ministr, zas tam přijede nový ministr a říká - hm, děláme, co můžeme, makáme. Tam není žádný problém, že bychom vykupovali, něco připravovali, jenom to tak trošku rozšiřujeme. Nicméně marketing vítězí, když se povede těch osm kilometrů opravit, tak to pak vláda hlásí jako novou dálnici. Ale abych to vrátil do seriózní debaty. Tehdy jsme se ubezpečovali, pane zpravodaji prostřednictvím pana předsedajícího, že budeme požadovat po těch státních investorech průběžné vyhodnocování. Já nemám žádný dokument. Tak lépe pozdě než později. Abych vypadal, že to čtu podrobně. A to by mělo být debatou. Polská cesta, revoluční, nerevoluční. Vy jste se úplně zbláznili. To není možné, zhroutí se stát. Ale ti samí úředníci říkají. A přečtěte si stanoviska všech ministerstev k tomu návrhu, že by platila fikce souhlasu. Ale jestli někdo nemusí dodržovat zákonné termíny v České republice, tak je to bohužel stát. Bez sankcí, bez problémů. Tak si představme, kdyby takhle zareagovali naši občané a naši daňoví poplatníci.
Já se však vůbec těmto řetězcům nedivím, proč na tuto výzvu přistoupili. A na závěr si neodpustím položit vám všem řečnickou otázku, komu to prospěje, že dnes tady na půdě Poslanecké sněmovny zakážeme chov nosnic v obohacených klecích. A je to vždy s otazníkem. Obchodním řetězcům? Nebo snad dovozcům z Polska a třetích zemí? Na to si prosím odpovězte každý, až budete hlasovat o zrušení klecových chovů.
Nyní zde mám opět tři faktické poznámky. Jako první pan poslanec Bláha, připraví se pan poslanec Válek.
Já myslím, že pokud jste poslouchali, tak to tam zaznělo jasně.
Děkuji, pane předsedající. Pak to takhle dáme dohromady, a jak to vyjde, tak se rozhodneme. Já myslím, že bychom se měli bavit opravdu seriózně o tom, jestli je nějaký posun, není, kam se dostaneme. Nemyslím si, že je úplně šťastné argumentovat jakýmkoliv okolním státem nebo čímkoliv. Já si vzpomínám na svoje stáže na psychiatrické klinice, kde byla určitá skupina pacientů, která to vnímala ze svého úhlu pohledu. Já bych se tam nerad dostal, přátelé. Pojďme ten zákon dostat do té formy, aby to byl posun pro české zemědělství a české spotřebitele.
Takže to je důležité. Dneska možná dostanu nějaký vajíčka, tak to je jeden důležitý moment. My jako Trikolóra jsme striktně proti týrání zvířat, jsme ochotni podpořit ty části, které se týkají množíren. Čili je to úplně to stejné. Ale pak by to vajíčko stálo 37 tisíc a to v realitě prostě neexistuje. Ale skutečně, já jsem ochoten ten zákon podpořit ve chvíli, kdy se nikde nebudou pěstovat klecová vajíčka a skutečně bude technologie, která to rozpozná. Pak to dává smysl, ať tedy skutečně ta zvířata mají co nejlepší život.
A ne za dva nebo za tři roky, ale od okamžiku, kdy nabyde tento zákon účinnosti, což může být 1. ledna příštího roku. To je daleko podstatnější a můžeme k tomu přispět. V České republice máme kvalitní páteřní komunikace, páteřní sítě moderní generace. Co nám ale schází, je to, aby rychlá data doputovala i do vzdálenějších oblastí a do odlehlých míst. Ministerstvo průmyslu a obchodu se od začátku na jejich přípravě podílelo, bylo jim nakloněno. Tolik důležitá poznámka k těm krokům, které se týkají urychlení vývoje a rozvoje sítí nové generace. A poslední moje poznámka se týká domněnky souhlasu neboli fikce souhlasu. Tady zaznělo, jak uzákonění fikce závazného souhlasného stanoviska může vytvářet problémy. Realita je taková, že ale neexistence toho biče nad lhůtami úřadů vytváří nejvážnější problémy. My říkáme, že potřebujeme vyzbrojit také stát silnějším tlakem na to, aby úřady plnily svoje lhůty. Děkuji mnohokrát za pozornost. Tady se nabízí několik věcných a důležitých kroků k tomu, aby se zrychlilo stavební řízení, aby se zrychlily kroky, které nutně potřebujeme pro to, aby se česká ekonomika mohla rozvíjet, a k tomu je infrastruktura nezbytně třeba. Teď je ta příležitost, teď to můžeme udělat, tak prosím nepromarněme tu příležitost zjednodušit lidem život.
Děkuji za slovo. Dobré dopoledne, kolegyně a kolegové. Vzhledem k obsazenosti sálu vidím, že všichni už o tomto zákoně všechno vědí a bylo vydiskutováno na hospodářském výboru, takže určitě můžu velmi zestručnit svoje vystoupení. Nejdříve ale ta formální část jako zpravodaj.
Pavel Jelínek z rodinných důvodů na celý den, Stanislav Juránek ze zdravotních důvodů na celý den. To jsou všechny omluvy, které byly doručeny předsedovi Poslanecké sněmovny. A pan kolega Jaroslav Foldyna ruší svou omluvu. Na závěr mi dovolte jedno technické sdělení. Nyní se budeme zabývat případnými změnami. První se hlásí pan předseda klubu hnutí ANO Jaroslav Faltýnek. A doufám, že ve Sněmovně bude dostatečný klid, abychom případné změny pořadu schůze zaznamenali.
Děkuji, hezké dopoledne, kolegyně, kolegové. Jedná se o přerušené druhé čtení zákona o obalech. A já bych ho chtěl navrhnout jako čtvrtý bod dnešního jednání, čili po těch třech třetích čteních, která tady máme.
Máte slovo. Ještě někdo další? Nejdříve tedy návrh, abychom jako čtvrtý bod dnešního jednání projednali tisk 679, druhé čtení zákona o obalech. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Kdo je proti? Děkuji vám. Aha, je, vidím, vidím, omlouvám se.
Další aspekt. Zákon 416 novelizujeme rok a půl po poslední novele. V této novele jsme přidávali několik i poměrně revolučních mechanismů, které neměly šanci se v praxi nějak projevit. Nejsem sám, kdo to tvrdí. Předseda Nejvyššího správního soudu ve svém stanovisku označil tento postup doslova za chaotický. Protože co neumím měřit, nedokážu ani řídit. Úplně stranou ponechám tu přílohu zákona, do které se nám dostávají stavby podle zcela nejasného klíče. To platilo ale jak pro první novelu v roce 2018, pro tu poslaneckou, o to horší to však je v dnešní době, kdy jde o novelu vládní a pracovali na ní více než rok profesionálové ze tří ministerstev. Další věc. Když už jsem u Legislativní rady vlády, tak bych chtěl jenom podotknout, že její stanovisko k této novele je jedním slovem zdrcující. Na jeho základě by se slušelo tisk stáhnout a přepracovat.